Takhle bych to parafrázovala. Děkuji za pozornost. A je to pro nás velká výzva, abychom se stavem naší trestní justice něco minimálně na té zákonodárné úrovni udělali.
Já děkuji paní poslankyni Válkové za vystoupení. Přeji hezké odpoledne. Předtím, než udělím slovo dalšímu přihlášenému panu poslanci Kalouskovi, tak tady mám jednu omluvu.
Když se o tom něco řekne, tak je to málem nemorální trestný čin, málem demokracie spadne. Problém je v tom, že to chce politickou odvahu, protože vždycky se objeví někteří, co budou říkat: on je to nějaký zásah. Ale ne že se o tom nesmí bavit s těmi státními zástupci. A já bych vás chtěl vyzvat, protože máte velmi slušný volební výsledek, máte jednobarevnou vládu, k jakési odvaze tu trestní politiku začít na tomto úseku dělat. Naopak bych byl rád, aby se tou situací pan ministr spravedlnosti, ale i předseda vlády a vláda jako celek zabývali. Pokud to totiž neuděláte, tak my vás budeme muset hnát k odpovědnosti za to, co se tam děje, protože ta vláda odpovědná prostě je. A znovu říkám a zdůrazňuji to, když jsem za na něco odpovědný, tak to nemůže znamenat, že do toho nemohu zasahovat. A ten zákon takový není. To je mýtus, který prostě vznikl. Nic nemůže být nezávislé v jakémkoli státě. Takže já jenom prosím vládu, aby se tím někdy nějak zabývala. Protože naprosto chápu některé kolegy z hnutí ANO, když viděli některé věci zvnějšku, mám teď na mysli, viděli něco v televizi, četli o tom něco, tak jim některé věci připadaly, teď to řeknu obecně, určitým způsobem. Teď to vidí zevnitř a začínají zjišťovat, že některé věci, které si mysleli, některé dojmy, které měli, mohou být trošku posunuté směrem, který vám třeba vytvořila média. Takže já bych tady sám za sebe nabízel pomocnou ruku v té obecné rovině, aby se tím vláda opravdu zabývala a aby se ta trestní politika dělala. To není nic jiného než politické zadání pro státní zastupitelství. Ne že nemůže, prostě může. Dohromady řečeno, je to stav právní nejistoty v orgánech, které rozhodují o docela podstatných věcech. Protože my neděláme jenom zákony, ale vláda má odpovědnost i za tu soustavu a paradoxně a přeneseně vlastně i za soudy. Ale u těch státních zástupců nepochybně, a pokud to neudělá, tak je za to odpovědná.
Děkuji. Já jenom musím zareagovat na to nadšení, které tady v rozpravě zaznělo nad tím přiznáním, že se jedná o politické rozhodnutí. Jsme politický orgán, jsme složeni z politiků, a tedy děláme politická rozhodnutí. Každé hlasování v této Sněmovně, v jejích orgánech, je politické rozhodnutí. Výjimky jsou opravdu vzácné. Pokud si mám nějakou vybavit, tak to bylo rozhodnutí o změně zpravodaje.
Prosím. Dnes mezi 13. a 19. hodinou se omlouvá z důvodu nemoci pan poslanec Petr Beitl. Prosím.
To byla jejich práce s tím něco udělat. Podle naší představy, k čemu ta imunita slouží? A tohle podle mě má rozhodnout soud.
Děkuji, pane poslanče. A další s faktickou poznámkou prosím paní poslankyni Pekarovou, připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura.
Tak pokud jste si toho ještě nevšiml, tak my jsme politici. Poslanec je politik. Takže všechna rozhodnutí, která tady činíme, jsou opravdu politická.
Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já v té věci nabídnu také pohled komunálního politika, starosty malé obce. Proč je to špatně? No protože je opravdu ve hře smysl a role samosprávy jako takové. Jeden konkrétní praktický příklad. To samosprávné rozhodnutí v tomhle směru nesmí být dotknutelné, to je přece smysl samosprávy a smysl demokracie. Tak to je také jeden z podstatných důvodů, proč budu hlasovat, jak budu hlasovat.
Já také děkuji. V tuhle chvíli opět nemám žádné faktické poznámky, ani nemám nikoho přihlášeného do rozpravy.
Doufám, že ho všichni máte před sebou. Hlasováním budeme nyní rozhodovat o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Pavla Růžičky. Pokud souhlas není dán, je splněn příslušný článek Ústavy České republiky a souhlas Poslanecké sněmovny nebyl vysloven.
Není tomu tak, tedy podrobnou rozpravu končím. Nemají, takže budeme hlasovat. Pro později příchozí opakuji, že nyní tedy hlasujeme o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Růžičky. Děkuji. Hlasování skončilo. Usnesení bylo zamítnuto. Děkuji a tím projednávání tohoto bodu končím. Tím jsme skončili předřazené body a vrátíme se k pořadu ostatních bodů. Tento bod byl již dnes otevřen a byl přerušen po vystoupení zpravodajky. Takže já nyní při této příležitosti otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu. Prosím, máte slovo.
Slovy volně parafrázuji pana ministra: je to problém, je to problém, je to problém, ale nejsme ho schopni v nějaké rozumné době řešit. Přesto jsem narazil na problém, který se ukázal jako stávajícím systémem neřešitelný. Připadalo mi to jako paradox.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Brázdil, poté paní poslankyně Vrecionová.
Před třemi měsíci jsme všichni, ať vlevo, vpravo, vprostřed, nevím, akorát myslím, abych byla korektní, od Pirátů jsem to neslyšela, neustále opakovali, jak musíme zajistit bezpečnost našich občanů. A jedna z nejklíčovějších věcí, kterým se má věnovat, je obrana. Prosím pěkně, propusťte tento zákon do dalšího čtení.
Já vám také děkuji, paní poslankyně, za vzorné dodržení času. S faktickou poznámkou pan poslanec Farský, poté pan poslanec Rakušan.
To, že tady vznikl jakýsi rozpor mezi tím, jestli vojenství a bezpečnost má jít do kontradikce se vzděláním, to tak vůbec není a nesmí být a nemůže být. Skutečně, bylo by to demagogické. To je oblast, kde máme obrovský prostor na to, abychom ty finance skutečně, to navýšení, nedávali jenom do těžké techniky, do munice, ale aby šly do vzdělání. Protože to je základní úkol státu, jak zajistit bezpečnost svým občanům. A to není o tom, že tam vychováváme vojáky, ale to je o tom, že tam vychováváme lékaře, vzděláváme, klidně ajťáky, klidně strojaře. A na to bych se soustředil.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Rakušan, připraví se pan poslanec Bartošek.
Děkuji vám, pane předsedo, a vaším prostřednictvím k panu kolegovi Brázdilovi. My jsme se špatně pochopili. Já jsem si velmi jistý tím, že Česká republika má velmi kvalitní vojáky. Vojáky s dobrou pověstí, má skvělé jednotky, které dělají naší republice skutečně čest na veškerých svých misích, máme jednotky, které mají vysoký kredit v očích ostatních členských států Severoatlantické aliance.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bartošek, poté pan poslanec Peksa.
Děkuji za slovo. Není tomu tak. Ani v rámci minulé koalice jsme to nedokázali. Je mi to líto i vzhledem k tomu, že předchozí resorty spravovalo především hnutí ANO. MMR - zákon o veřejných zakázkách, obrana - také hnutí ANO, Ministerstvo financí - také hnutí ANO. Na začátku naší koalice jsme udělali toto usnesení a gentlemanskou dohodu, že navýšíme tyto prostředky. Myslím, že to je jedna z chyb předchozí koalice, že toto nedodržela. Ale bohužel, jestliže neexistuje dohoda, musí se to upravit zákonem. Děkuji.
Děkuji. Já bych si ještě prostřednictvím pana předsedajícího dovolil reagovat na pana předsedu Fialu. Jen říkám, že v dnešní době je vzdělávání populace v podstatě prvkem obrany země. My tady čelíme těm problémům, že se nám na sociálních sítích šíří různý nenávistný obsah, politici si nevědí rady, co s tím. Slyšeli jsme, že v Německu zavádějí zákon, aby to cenzurovali. Co my potřebujeme, je, aby lidi sami o sobě proaktivně tenhle obsah odmítali.
Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vích, připraví se pan poslanec Munzar, poté pan poslanec Žáček a máme tu další tři.
Dobrý den, děkuji za slovo, pane předsedající. Armáda od roku 2004 dostává v průměru polovinu toho, co by dostávat měla. K dnešnímu dni to dělá, tento deficit, okolo 500 miliard. Já osobně zastávám názor ten, že armáda by měla dostávat více finančních prostředků, ale měla by dostávat tolik, aby to byla schopna také pojmout. Musí na to být připravena.
A my ho zavádíme deset let. A povedlo se to v minulém období. Tak jsme byli rádi, že jsme to aspoň dotáhli tímhle způsobem. Může to být kritizováno.
Nyní pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Dobře. Děkuji. A mám přihlášku pana poslance Válka.
Můžu tady přečíst jednu z nich od jednoho gynekologa: "Elektronické recepty používám již druhým rokem bez jakýchkoli potíží. Ušetří mi to kromě jiného množství času, který tak mohu věnovat pacientkám. A ženy z ordinace si to velmi chválí. Divím se tedy, že je řada kolegů, kteří je odmítají." Ale skutečně není to černobílé s tím, že já říkám, že skutečně to možná má nějaké porodní bolesti. Tady na těch číslech, která už jsem řekl několikrát - milion receptů týdně -, vidíme, že to není ten případ. Takže prosím nezobecňujme tady na základě nějakých jednotlivých zkušeností. Dejme tomu čas. Dejme tomu šanci skutečně těmi porodními bolestmi si projít, možná vychytat ty chyby. A podívejme se na to třeba na podzim, jak to bude fungovat. A pak se můžeme třeba bavit dále. Ale prosím, dejte nám šanci, abychom měli možnost skutečně všechny ty chyby vychytat a ten systém byl funkční a byl ve prospěch jak pacientů, tak lékařů.
Pan poslanec Ferjenčík - faktická poznámka.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem lékař na rozdíl od kolegy Klause, ale tak jako všichni, co jste tady, jsem taky pacient. Předpokládám, že každý z vás byl aspoň jednou v životě pacient. A nic z těch výhod, které by z něho pacienti měli mít, zatím nemá. Zadruhé bych velmi rád slyšel odpověď na svoji otázku, kterou jsem několikrát položil, jakým způsobem si bude moct lékař sobě a svým rodinným příslušníkům napsat elektronický recept. Já vím - písemně. Ale já bych chtěl slyšet, jestli si někdy budu moct napsat sám sobě elektronický recept. A je to naprosto na nic, protože nemůžu nijak využít elektronický recept. Já si ho sám sobě nemohu napsat. Ta třetí věc jsou lékárny. Tak nezapomínejme na to, že toto je taky součást elektronického receptu. Ten elektronický recept je jeden celek. Pro mě může být povinný, jak chce, já si ho stejně nemůžu napsat, je to zbytečné, jsem doktor, fakt jsem medicínu studoval. Tak prosím, jde nám hlavně o pacienty. Jde jenom hlavně o ty pacienty.
Ještě je tady faktická poznámka pana poslance Davida Kasala.
Děkuji za slovo. Na začátku byly negativní, v druhé půlce byly pozitivní. My si musíme říct, co ten systém má dělat. S tím musíme počítat.
Já jsem pořád členem zastupitelstva v Českých Budějovicích. Přibylo takových vyjádření, která zaznívají v diskuzích k jednotlivým materiálům.
Já bych chtěl požádat pana poslance Ferjenčíka, aby vážil slova. Je to člověk s úctyhodnou životní kariérou. Skvělý lékař, skvělý pedagog, Pražany hodnocen jako výborný primátor. Nemůžu přijmout tu revoluční tezi, že když se kácí les, tak lítají třísky. Není to žádný chudáček. Ano, mí bývalí kolegové byli vzati do vazby, nezákonně stíháni, stát se jim za to musel omluvit a vyplatit milionové částky. Zničené kariéry minimálně politické. Co se stalo jim? Tak nepoužívejte tak hloupé příklady. A podotýkám, opakuji, konstatoval to soud, že to bylo protizákonné jednání státních zástupců. My všichni jsme zaplatili jejich chybu, protože to platilo Ministerstvo spravedlnosti z příslušné kapitoly.
Pane poslanče, prosím, důkladně prostudujte ty dva případy, které dnes tady máme na stole. To jsou přesně příklady, které mluví proti tomu, co jste řekl. Ale Rada hlavního města Prahy, kdyby tehdy neudělala nic nebo kdyby rozhodla jinak, tak velmi pravděpodobně prošustruje miliardu, a dále je tady veřejný zájem, že by milion Pražanů musel začít používat papírové kupony, nehledě na ztrátu důvěry toho, že si koupili nějakou kartu, do které investovali a která je zklamala. A patrně by také mohli být stíháni za to, že prošustrovali miliardu svým rozhodnutím nebo že nekonali. Oni nějak konali, a v tom spise je nesmysl už v tom, že oni jsou viněni za to, že údajně měli uzavřít smlouvu s někým, kdo by to udělal levněji, podle tržní ceny. Určitě by to někdo jiný udělal levněji tržní cenou. Ale oni nemohli. A to jen ten omyl, to zásadní, co svědčí proti tomu, co jste říkal.
Tak, děkuji, a nyní na faktickou poznámku paní poslankyně Válková.
Ten případ sám o sobě stojí za to si ty informace opatřit. A poslední replika na to, co řekl, aby to bylo všem jasné, pan poslanec Blažek. Minulé období to byly oběti. Oběti mají teď velmi dobré postavení trestných činů. Samozřejmě to nebyla jenom tato tematika.
Takže pan poslanec Jakub Michálek. A připraví se na faktickou poznámku pan poslanec Roman Onderka.
Já musím říct, že mě opravdu hodně pobavil výrok, že oběti trestných činů teď mají velmi dobré postavení. To si myslím, že je skvělý vzkaz pro všechny, komu se stane nějaká újma trestným činem. Já jsem chtěl tady jenom věcně reagovat na tu mylnou informaci, a je to opravdu jenom faktická poznámka, o prošustrované miliardě. V té době už to byly utopené náklady. Opravdu neopakujme tady ten argument, protože není platný. My jsme tam seděli v roce 2014, když jsme tam přišli, s paní primátorkou Krnáčovou jsme to řešili, taky jsme udělali nějaké kroky, nasadili jsme papírové kupony, udělala se Lítačka, dalo se to zvládnout, ale chtělo by to, aby tam opravdu seděl někdo, kdo té věci rozumí. To je prostě fakt a ten výsledek tomu odpovídá.
Tak, děkuji, pane poslanče, za vaše vystoupení. A na další faktickou poznámku pan poslanec Roman Onderka.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Proto si dovolím i navrhnout zkrácení lhůty pro projednání návrhu zákona ve výborech na 30 dnů. Dovolte mi, abych vám řekla něco málo k tomuto návrhu. Jsou navrhovány nové pravomoci centrální banky v oblasti emise bankovek a mincí. Zaprvé se jedná o oprávnění centrální banky vydávat pamětní bankovky - - jejichž režim je analogický jako u stávajících pamětních mincí vydávaných centrální bankou. Co se týče mincí, jejich podstata se od pamětních mincí bude lišit zejména v tom, že se nebude jednat o zákonné peníze a nebudou mít korunovou ani jinou nominální hodnotu, neboť budou vydávány jako jeden český dukát nebo jeho násobek. Možnost emise obchodních mincí navazuje na historickou tradici v našem státě a nepochybně bude vítána ze strany odborné numismatické i laické veřejnosti.
Já doufám, že to nebude tak strašné, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího. Nevěřím tomu, nevěřím tomu. Já bych vás chtěl upozornit, že mě nezajímá jednání - Nechte mě domluvit. Já si myslím, že máme právo se tady ptát, ostatní, co nejsme členy toho výboru. Máme právo se ptát i pana kolegy Růžičky.